Dodatečně nikde nic už nevysvětlíte. Proto si napřed dovolím připomenout, že zdravotně postižení mají dle svého zdravotního stavu k dispozici celou škálu státních podpor. A to přímých podpor. Jde o příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motorového vozidla, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, benefity z přiděleného průkazu osoby zdravotně postižené či služby pošt. Stát na tyto dávky vydává přes dvě miliardy korun. Nebo také podpora v nezaměstnanosti či výdaje z aktivní politiky zaměstnanosti. Žel, už přes 20 let se diskutuje k zákonu o pracovní rehabilitaci, ale zatím jen diskutuje, ačkoliv příklady ze zahraničí jsou k dispozici a určitě by situaci v České republice tento zákon vyřešil. Neměli bychom zapomenout i na podpory z krajských a obecních rozpočtů, výdaje zdravotních pojišťoven, případně na možnost snížení daní v případě ekonomické aktivity invalidních důchodců. Asi jsem už vyčerpal celou škálu plnění, které zvyšuje příjmy či šetří výdaje osob se zdravotním postižením. Obecně s tímto seznamem nemám zásadní problém. Jde přece o pomoc státu potřebným a s tím souhlasím. Máme tu však další státní podporu a povinnosti ze zákona, tzv. přímusy. Jenže přímus je slabý, a tak tyto kvóty neplní ani státní a veřejné instituce a organizace. Raději využívají cestu finančního či náhradního plnění. Nově definovaný chráněný trh práce má být licencovaný. Vytvoří to sice určité problémy, ale nastolí i lepší možnost kontroly a snad i v budoucnu diferenciaci. Dále využívat příspěvek na úhradu provozních nákladů v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v rozsahu ročně až do 48 000 korun, a zejména nyní diskutovaný příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Upozorňuji znovu, že v těchto případech nejde o plnění státu vůči občanům, tedy vůči osobám se zdravotním postižením, ale vůči zaměstnavatelům zdravotně postižených. Jen zavzpomínejme, a nejen do minulosti. Problém prý větší než příspěvky na doplatky na bydlení, které jsme nakonec nedokázali za čtyři roky z gruntu zásadně také vyřešit. Jejich praxe odráží poznání řady postižitelných, ale i nepostižitelných tunelů. V čem však já vidím dnešní problém? V rámci odstraňování diskriminace přesvědčily vládu, aby srovnala vyšší minimální mzdy osob zdravotně postižených s ostatními zaměstnanci, i když žádný dokument, mezinárodní či jiný, výslovně o výši odměňování za práci v rámci diskriminace nehovoří. Kompenzaci, která se vypočítává podle výše ztráty pracovní schopnosti. Tedy stručně ještě k zaměstnavatelům. Hovoří o ekonomických problémech, ale předložit relevantní kalkulace z vlastního účetnictví se zdráhají. A i když jde o veřejné peníze, nejsou tím povinováni.
Tohle není slovní pře těch, kteří chtějí lepší životní prostředí, a těch, kteří tomu brání. To tak vůbec není. Jaké to bude mít náklady na průmysl, jaké to bude mít náklady na občany České republiky. Protože všechny tyto zásahy mohou výrazně zasáhnout do konkurenceschopnosti českých firem, a tedy do zaměstnanosti, a tedy do životní úrovně občanů. A já myslím, že je velmi snadné říkat: prostě tady existuje nějaká globální vize, kdo s ní nesouhlasí a kdo je tady poslední, tak je tak trochu lump, taková je prostě doba, módní trendy jsou módní trendy... A já, když mi řeknete nástroje, kterými půjdeme, a jaké dopady můžeme očekávat, pak mohu přemýšlet o tom, že bych to eventuálně podpořil. Dokud takové nástroje neřeknete, a dopady, tak to vzhledem k zodpovědnosti k českému průmyslu podpořit nemohu.
Tak nejprve k těm číslům pana zpravodaje. A já beru, že jsou pravdivá. To má být každý rok, ne, pane zpravodaji? Každý rok 100 miliard dolarů. Za jak dlouho? Za druhé. Máme být pokrokoví, moderní, světoví, přispět k boji klimatu - no nebojte, bude nás to stát 34 tisíc eur ročně. To je docela levné být pokrokoví, moderní a nevím co všechno. Tak jako pokud to myslíte vážně, tak 34 tisíc eur, to s vámi souhlasím, není nějak velká částka. A teď k tomu, co říkal pan předseda Kalousek. On dal do jedné roviny dvě věci. Jenom mi vadí ten aktivismus mnohých, kteří si, jak říkal pan poslanec Urban, najdou novou modlu. Teď to prosazují. Proč ne, já ten názor klidně respektuji. A tak to prostě není! Podívejte se, jak to obhajovali ti zastánci. Nic konkrétního. Na tom není nic špatného. A když se ptám, kdo to bude vymáhat. Nikdo, dámy a pánové! Jaké jsou sankce v té smlouvě? Žádné sankce! K čemu to je? Já odpovím poctivě za sebe: no nepodepsal. K čemu to je? K tomu, aby se sjeli někde papaláši, takhle se chytli za ruce - a teď jsme to podepsali, už to máme. Kolik to stálo, to vyjednávání? To asi nikdo neví. Já jsem viděl ty triumfální fotky těch, kteří to nakonec podepsali. Ale co z toho? Jak budeme sankcionovat signatáře, kteří to nebudou plnit? Jak, pane ministře? Nijak! Sám víte, jak je to složité. Reálně nemáte žádné nástroje, jak toho partnera přesvědčit, aby ztížil pozici svých podniků a dostal je na úroveň našich podniků. Snažili jsme se my, snažili jste se vy - a výsledek je co? Jedna velká nula. Já si nechci nechat nadávat, že jsem proti životnímu prostředí. Nic takového není pravda. To jsou přece jednoduché otázky u každé smlouvy.
Děkuji panu předsedovi.
Samozřejmě že přijímám argument, že odmítavý postoj k zákonu o národních parcích i odmítavý postoj k Pařížské dohodě vyplývá z čiré lásky k životnímu prostředí.
Nastala všeobecná shoda v tomto sále. A dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Zahradník.
Pan předseda Stanjura tady zmínil určitý příklad, jak se takovéhle bohulibé záměry mohou zvrtnout. Dneska se ukazuje, že majitelé naftových motorů, nebo aut s naftovými motory, jsou takřka veřejní nepřátelé a bude jim zakazován vstup do měst. Kam nás tento tlak přivedl, nakonec víme. A samotný Zelený kruh tohleto rozhodnutí, ke kterému sám také přispěl, kritizuje.
Chci tedy navrhnout bod, který by se zabýval touto otázkou přímé kompenzace těm podnikům, které byly postiženy katastrofálním suchem, tak aby mohly založit novou úrodu. Proto bych poprosil o schválení svého návrhu, který se jmenuje Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem. Děkuji za pozornost. Rád bych to zařadil alternativně na zítřek, odpolední jednání před již pevně zařazené body.
Pane předsedo, pouze ten váš první návrh a jeho druhá alternativa, to znamená tisk 559 zařadit na dnešek po pevně zařazených bodech je identický s tím, co navrhoval pan poslanec Okamura. To znamená, nejprve budeme hlasovat o jeho návrhu.
V médiích se opět objevila lživá tvrzení o tom, že jsem společně s dalšími kolegy v Evropském parlamentu hlasovala pro udělení sankcí na Českou republiku kvůli odmítání relokačních kvót pro uprchlíky. Ten den se skutečně hlasovala rezoluce o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování. Můžete se o tom přesvědčit sami díky elektronickému záznamu hlasování. - A posílá odkaz na příslušné stránky. Ve stejný den se odehrálo také další hlasování, ve kterém Evropský parlament přijal rezoluci o strategii Evropské unie v Sýrii. Proto jsem tuto rezoluci podpořila. A jak falešná zpráva o našem hlasování vznikla? Mám radost, že se česká společnost zajímá o evropské dění a politiku. Přála bych si však, aby si informace z jednoho zdroje více ověřovala a vytvářela si své rozličné názory na základě pravdivých informací a faktů. S pozdravem Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu. Takže pane kolego, jedná se o klasický fake news.
S přednostním právem pan vicepremiér Bělobrádek.
Tato skutečnost vznikla po blogu europoslance Petra Macha za Svobodné, který měl potřebu ukázat, že on hlasoval proti. Rezoluce obecně má jen doporučující charakter a absolutně k ničemu nezavazuje. Na tento značně alibistický názor má právo, jen opravdu neměl spojovat tyto dvě věci v jednom článku s dost zavádějícím nadpisem. Faktem ale zůstává, že čeští lidovečtí poslanci Evropského parlamentu pro uvalení sankce na Českou republiku opravdu nehlasovali. Takže bych chtěl vyzvat prostřednictvím pana předsedajícího, aby se pan Tomio Okamura omluvil za tuto nepravdivou informaci, protože je to lež.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je to novela zákona o evidenci tržeb.
Ještě tady máme návrh volební komise, a to, abychom druhé kolo volby Rady ČTK zařadili na zítřek 10 minut před polední přestávkou. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které se vztahovaly k pořadu schůze. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Kdo je proti?
Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo. Podporuji tu verzi, kterou schválil Senát.
Také děkuji. V tom případě otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí paní senátorka.
Je to návrh, jak už jsem zmínila, původně předložený poslancem Zavadilem, který znáte ze třetího čtení projednávání zákona zde, v Poslanecké sněmovně. Tímto návrhem, který uvedený příspěvek zvyšuje z částky 10 500 korun na 12 000 korun, dojde k narovnání dotace na chráněné pracovní místo s ohledem na zvýšení minimální mzdy. Z výše uvedených důvodů Jen pro vaši informaci, ze 72 přítomných senátorů při hlasování nikdo nebyl proti.
Vládní návrh nám byl rozdán 23. března tohoto roku a mezi tím a dnešním dnem, tedy za necelých šest měsíců, eviduje Sbírka zákonů pět čerstvě schválených novel. Bez problémů to prostě není. Původní vládní návrh jako sněmovní tisk 1072 projednal výbor pro sociální politiku 28. června bez pozměňovacích návrhů. Tyto zazněly až při druhém čtení a ve třetím čtení byly jednotlivě hlasovány. Neprošel návrh kolegy Zavadila na ještě vyšší navýšení státní úhrady za náklady vynaložené zaměstnavatelem za mzdy či platy včetně odvodů. Dnešní mail z Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky sděluje, že jde o napravení legislativní anomálie a ochranu méně ekonomicky výkonných invalidních zaměstnanců.
Jenom v rychlosti.
Děkuji panu zpravodaji. A nyní otvírám rozpravu, do které se hlásí pan předseda Zbyněk Stanjura.
Přestože mnozí neustále vykládáte, jak ODS u toho bodu dělá obstrukce, tak podle mého názoru jsme tomu projednávání věnovali méně času, než jsme měli. Minulý týden jsme si přečetli na mnoha serverech hodnocení účinnosti biopaliv. Vezměte si ty staré projevy a porovnejte s těmi letošními projevy o Pařížské dohodě. Jenom tam vyměňte slova Pařížská dohoda za slova biopaliva první generace a je to vlastně úplně stejné. Musíme, máme, zlepšíme, ochráníme, skvělý výsledek. Kdo je proti, je zpátečník, nechce chránit přírodu, je to hrozné. Dneska ti samí píšou do těch článků: Ono se nám to nějak, dámy a pánové, nepovedlo. Máme nějakou novou. Já nevím, jestli bude Lisabonská, Londýnská, Berlínská nebo jiná. Protože mají něco nového. My jsme tady chtěli po vládě analýzu rizik dopadů. Česky to znamená, nedostali jsme nic. Nebo dostali jsme nic? Žádná analýza. To je pravda, pane ministře. Vy byste to mohl vědět, nebo váš úřad by to mohl vědět. Ale dneska když se zeptáte našich předchůdců, kdo to prosazoval, kdo byl pro, kdo tady pronášel plamenné projevy o výhodách biopaliv... Tak si přečtěte hodnocení expertů, co to udělalo s půdou, zemědělstvím, životním prostředím, ochranou klimatu. A slyšíme ty fráze úplně znova. Jednoduchý dotaz. A teď bych mohl pokračovat. Ale nebudu vás zdržovat. A ta absurdita. Čínská lidová republika! Tak to přece je. To je nová naděje ochrany klimatu. Čínská lidová republika. Jak férová je konkurence. Jestli mají takové limity v té Číně jako u nás. Jestli museli investovat takové desítky miliard do ochrany životního prostředí. Já myslím, že aniž bychom byli experti na ocelářský průmysl, tak si odpověď umíme najít sami. Kolik bude podíl České republiky? Patříme mezi vyspělé země, nebo nepatříme? Nic z toho nám pan ministr během těch mnoha projednávání, jak on říká, neřekl. Takže tohle je dohoda, která má platit sto let, není vymahatelná, nemá sankce - ale pozor, dámy a pánové, jsme poslední v Evropě!
Děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce. Já zastávám pozici opačnou. Co mi ale přijde trošičku nefér, je srovnávat biopaliva a Pařížskou dohodu jako dva srovnatelné fragmenty. Pařížská dohoda je nějaká mezinárodní dohoda, která stanovuje cíle, biopaliva první generace je instrument, který byl zvolen jako jeden z mnoha instrumentů, který by k těm cílům měl vést, a tento instrument se ukázal a ukazuje jako slepá, ba dokonce škodlivá cesta. To je pravda. Ale tím přece nejsou zpochybněny ty cíle.
Tak teď faktické poznámky.
Tam se počítá, že se ročně má vybrat zhruba 100 mld. dolarů právě v rámci těch signatářů úmluvy. Spojené státy do toho zaplatily pouze jednu miliardu. Tak tolik jen čísla. Děkuji za pozornost.
Jeho složky spolu navzájem komunikují. Hospodářské noviny se ptají, co dál. Taky jednali dramaticky až do samého božího rána, a pak teprve vítězoslavně předstoupili před svět s Pařížskou dohodou. Poznatků tehdy měla vědecká komunita málo. Bylo jasné, že se otepluje, ale řada informací byla zkratkovitá. Jenže pořád probíhala podle pana Pretela nějaká jednání, která nikam nevedla. On viděl tu bezvýchodnost, začal o tom mluvit, začal to kritizovat. Ano, to nikdo nezpochybňuje. Hospodářské noviny se logicky ptají, zdali mezi jinými lidmi, kteří v Kjótu byli a podíleli se na tom, byly určité pochybnosti. Pan Pretel říká: "Ano, když byla pauza na kafe, tak se o tom hovořilo, lidé to připouštěli, oficiálně ale ne. Z toho se pak špatně vystupuje." Pan Pretel zase říká: Žádný velký posun. Dokonce tady byl záměr vydat nějaké evropské nařízení, jenže to je nesmysl. Opatření podle pana Pretela není uskutečnitelné. Je důležité, stěžejní, jaké parametry do nich vložíme. Víme, kolik bude do té doby na planetě lidí? Jsme schopni predikovat ekonomický vývoj naší země? Jaké bude světové HDP? Jaké budou zdroje energie? Bylo nutné něco udělat. Už církev v dávných dobách říkala, že lidé musí být hodní, nesmí zlobit, jinak se na ně Bůh rozhněvá a sešle strašnou katastrofu. A to se teď opakuje, lidi je potřeba držet ve strachu. A co má být tou katastrofou? Zatopí nás oceány?"